Prosím další návrh.
A je to snížení pokuty za přestupky. Rozpočtový výbor nesouhlasí.
Děkuji. Návrh byl zamítnut. Prosím další návrh.
A je to kontrolní hlášení pokuty.
Návrh byl zamítnut. Prosím další návrh. Kdo je proti? Návrh byl zamítnut. Prosím další návrh.
A je to kontrolní hlášení pokuty. Nesouhlasné stanovisko rozpočtového výboru.
Návrh byl zamítnut. Prosím další návrh. Kdo je proti?
Zahajuji hlasování. Kdo je proti? Zahajuji hlasování. Kdo je pro. Návrh nebyl přijat. Zahajuji hlasování. Kdo je pro. Zahajuji hlasování. Kdo je proti? Zahajuji hlasování. Kdo je proti? Zahajuji hlasování. Kdo je proti? Zahajuji hlasování. Kdo je proti? Zahajuji hlasování. Kdo je proti? Zahajuji hlasování. Kdo je proti? Návrh nebyl přijat. Zahajuji hlasování. Návrh nebyl přijat. Kdo je proti? Návrh nebyl přijat. Zahajuji hlasování. Kdo je pro. Návrh nebyl přijat. Zahajuji hlasování. Paní ministryně? Zahajuji hlasování. Zahajuji hlasování. Kdo je proti? Návrh nebyl přijat. Zahajuji hlasování. Kdo je proti? Návrh nebyl přijat. Zahajuji hlasování. Kdo je proti? Zahajuji hlasování. Kdo je proti?
Návrh nebyl přijat.
Nesouhlasné stanovisko.
Kdo je proti? Návrh nebyl přijat.
Nesouhlasné stanovisko výboru.
Kdo je proti? Návrh byl zamítnut.
Nesouhlasné stanovisko výboru.
Kdo je proti? Návrh byl zamítnut. Kdo je proti? Návrh byl zamítnut.
Nyní jsme se dostali k tomu velkému bloku, který nám bude trvat možná deset hodin hlasování.
Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Ptám se, kdo je pro.
Nebylo přijato stanovisko. Nebylo přijato stanovisko.
Prosím další návrh.
Nebylo přijato stanovisko.
Kdo je proti? Prosím další návrh. Kdo je proti? Prosím další návrh.
Nebylo přijato stanovisko.
Děkuji. Ptám se, kdo je pro.
Budeme pokračovat v hlasování o jednotlivých pozměňovacích návrzích. Chápu, že ta diskuse může být o tom, jestli když řeknete kód ekonomických činností, tak chrakterizujete pozměňovací návrh, nebo necharakterizujete, ale minimálně několik poslaneckých klubů se domnívá, že tato identifikace není dostatečná, chtějí znát název té ekonomické činnosti. Tolik moje poznámka. Prosím, pane zpravodaji, veďte nás dál hlasováním.
Ano, ten slovní obrat, abych zvážil, si myslím, že je korektní a namístě.
Já neslyším pana zpravodaje.
- aby mi někdo jiný něco nařizoval. Já bych potom rád poprosil, není to nic proti ničemu z legislativního hlediska, ale je to o ušetření času, nebudu tam říkat, že rozpočtový výbor přijal - nepřijal stanovisko, protože je to u všech bodů stejně. Jestli k tomu není námitek, tak toto tedy vynechám a měli bychom tím časově možná ty fousy nějakým způsobem vyrovnat.
Za prvé se hlásil pan předseda Bartošek.
Já jsem přesvědčen, že je důležité, aby skutečně na mikrofon a pro lidi zaznělo, o čem hlasujeme a čeho se jednotlivé pozměňující návrhy týkají. Na druhou stranu oceňuji, že jste zohlednil tento požadavek a že pozměňující návrhy budete v současné době lépe uvádět.
Myslím, že jsme domluveni na postupu.
Já jsem konzultoval o přestávce s legislativou, ta říkala, že jsme to hlasovali, ale údajně ne -
Pane zpravodaji, prosím, mluvte do mikrofonu, není vás slyšet.
Budeme tedy hlasovat o pozměňovacím návrhu N19 - chov jiného skotu.
Zahajuji hlasování. Zahajuji hlasování. Kdo je proti? Zahajuji hlasování. Kdo je proti? Zahajuji hlasování. Kdo je proti? Návrh nebyl přijat. Zahajuji hlasování. Kdo je proti? Návrh nebyl přijat.
Zahajuji hlasování. Kdo je proti? Návrh nebyl přijat.
Zahajuji hlasování. Kdo je proti? Návrh nebyl přijat. Zahajuji hlasování. Kdo je proti? Návrh nebyl přijat. Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Zahajuji hlasování. Návrh nebyl přijat. Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Návrh nebyl přijat. Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Návrh nebyl přijat. Zahajuji hlasování. Návrh nebyl přijat. Zahajuji hlasování. Návrh nebyl přijat. Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Návrh nebyl přijat. Zahajuji hlasování. Kdo je proti? Návrh nebyl přijat. Kdo je proti? Kdo je proti? Zahajuji hlasování. Kdo je proti? Návrh nebyl přijat. Zahajuji hlasování. Kdo je proti? Zahajuji hlasování. Kdo je proti? Zahajuji hlasování. Kdo je proti? Návrh nebyl přijat. Zahajuji hlasování. Návrh nebyl přijat.
Stanovisko výboru jsme již slyšeli. Děkuji. Kdo je proti? Návrh nebyl přijat.
Výbor nepřijal stanovisko.
Ptám se, kdo je pro. Návrh nebyl přijat. Zahájil jsem hlasování o námitce. Kdo je proti? Námitka byla přijata. Hlasování tedy budeme opakovat. Prosím, pane zpravodaji, o nové uvedení.
Stanovisko nebylo přijato.
Děkuji. Tak pan předseda Stanjura se hlásí s přednostním právem. Pane zpravodaji?
Já požádám legislativu. To byl poslední bod, který se hlasoval.
Děkuji. Návrh nebyl přijat.
Nebylo přijato stanovisko.
Kdo je proti? Návrh nebyl přijat. Prosím další návrh.
Jen pro upřesnění.
Kdo je proti? Návrh nebyl přijat.
Nebylo přijato stanovisko.
Pan předseda Stanjura se hlásí.
Děkuji za slovo. Upřesním návrh, který přednesl pan zpravodaj.
Kdo je proti?
Děkuji za slovo. Před chvílí jsme hlasovali o chovu mléčného skotu a nyní budeme hlasovat o chovu jiného skotu.
Děkuji.
Zahajuji hlasování. Kdo je proti? Návrh nebyl přijat. Zahajuji hlasování. Návrh nebyl přijat. Zahajuji hlasování. Kdo je pro?